A my nejsme schopni vám vlastně odpovědět na ty otázky. Ale znovu opakuji, nikoho nešpiclujeme.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, téma mé interpelace je úplně jednoduché, ale přitom už dlouho se vlekoucí. Jde o to, že ve slovech tato vláda podporuje dětské skupiny, někdy nazývané jesličky nebo jesle, jako možnost toho, aby - typicky se to využívá o dvouletých dětí - se jejich rodiče mohli třeba na částečný úvazek vrátit do práce. Pan premiér o tom psal v Čau lidi nedávno, že o dětských skupinách jednal. Jenže ten zákon, který se jich týká, nějak vypadl z legislativního plánu na tento rok, je zaparkovaný, a mě zajímá, kdy dojde k dohodě, která umožní jeho projednávání. Kvalitní péče o malé děti je totiž dost drahá, ale i ekonomicky se vyplatí. Jenom teď je potřeba tyhle poznatky přetavit v konkrétní krok, a to je v dohodu mezi Ministerstvem financí a MPSV o tom, jak bude konkrétně vypadat financování dlouhodobé. Ne z evropských fondů, ale dlouhodobé nastavení financování dětských skupin v naší zemi. A asi tuhle dohodu nemůže prosadit nikdo jiný než předseda vlády. Proto se vás ptám, pane premiére.
Děkuji.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Mým cílem této interpelace je snaha o medializaci této věci.
Prosím, paní ministryně, jestli máte zájem. Máte slovo.
Určitě zachováme ochranu osobních údajů. Nicméně můžeme celou situaci prověřit.
Prosím, máte slovo. To já teď nedokážu říct. Na tom seznamu, který tady je od rána, tak tady není. Ale je možné, že byl omluven dodatečně tady v těchto -
Děkuji za slovo. Já tedy svoji interpelaci stahuji a ministra budu kontaktovat jiným způsobem.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci nekalých praktik při poskytování tzv. zpětných hypoték. Tento produkt cílí zejména na seniory, kteří nemají dost našetřeno, ale vlastní byt nebo dům. Na základě smlouvy čerpají úvěr proti zástavě bydlení. Nastavení parametrů záleží na typu smlouvy, buď mohou obdržet celou částku půjčky na začátku, nebo mohou půjčku čerpat pomocí splátek, případně pak existují kombinace obojího zmíněného. Nejenže tento instrument s sebou nese jistá rizika pro dědice. Zpětná hypotéka je založena na tom, že senior úvěr po dobu čerpání nesplácí.
Tak děkuji. Poprosím paní vicepremiérku o slovo.
Za to pak dostává od protistrany poskytovatele reverzní hypotéky určité protiplnění. Z toho vyplývá, že pojem reverzní hypotéka není ustálený. Jedná se jen o pojem marketingový, který reálně nemusí vyjadřovat podstatu produktu, o kterém jste hovořil před chvílí, tak jak jej vnímá zákon o spotřebitelském úvěru nebo občanský zákoník. Právní úprava se tedy uplatní vždy podle konkrétního typu smluvního vztahu. Protože jak už jsem zmiňovala, nejedná se o homogenní produkt, často nejde ani tak o službu finanční jako spíš realitní. Rizikem pro klienty může samozřejmě být, jak bylo zmíněno i v interpelaci, dožití se věku, s nímž je spojeno ukončení závazku poskytovatele reverzní hypotéky vyplácet klientovi rentu. Dalším rizikem pro klienta může být značná ekonomická nevýhodnost té směny, v uvozovkách, nemovitosti za jednorázovou částku nebo časově omezenou rentu. Suma sjednaných závazků poskytovatele reverzní hypotéky může být například jen jedna třetina tržní ceny nemovitosti. Může to být Česká obchodní inspekce, mohou to být živnostenské úřady. A řešit soukromoprávní spor jsou potom příslušné soudy. V případě regulovaných finančních služeb pak finanční arbitr, který je sice nezávislý, ale je zařazen do rezortu Ministerstva financí. Obecná rada je stejná jako v jakékoliv jiné situaci, když si něco kupujeme nebo obstaráváme. Vždy je potřeba důkladně zvážit, co získáváme, co za to zaplatíme. Poradit se s nezávislým odborníkem, nejednat impulzivně.
Pan poslanec zcela jistě položí doplňující otázku a vytvoří prostor pro dopovězení.
Například jako je u cestovních kanceláří, aby se poté dalo definovat, že ty společnosti musí být například pojištěny proti úpadku, což by řešilo část těch problémů, které současně v tuto chvíli nastávají.
Měla, nebo neměla? Jak to že je podepsaný pod touto zprávou? To znamená, vy ho navrhnete k vyloučení z vašeho klubu? Proč to trvalo 15 let? Přece všichni občané z mého kraje věděli, že se ta privatizace udělala nekorektně. Vy tady hovoříte, že byty, domy... Takže tady je řada neznámých. Jak to že po nepravomocném rozhodnutí soudu státní zástupce Suchý z Prahy to zaříznul? Argumenty byly jasné.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Pavla Blažka.
Tak já chci předně poděkovat panu kolegovi Kalouskovi za to, že se nebojí jít proti proudu. A já se k němu ještě z nějakých dalších důvodů přidám. Vždycky je strašně populární udělat seznam nějakých lidí, kteří za něco mohou. Já jsem původně advokát.
Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska.
Pan poslanec Hájek mi položil otázku. Rád odpovím. Pro vaši informaci, kolegovi Ferimu jsem ho sdělil i soukromě. A kdybych byl jediný z dvou set, tak bych s tímto názorem vystoupil, protože jsem přesvědčen, že musí být vysloven. Já neobhajuji řadu etap privatizace OKD. Neobhajuji, že Zdeněk Bakala porušil slovo. To pokládám za hanebné. Obhajuji právo zesnulých, kteří se nemohou bránit, aby nebyli špiněni. Neokecáte, pane poslanče Hájku, že tahle zpráva účelově pranýřuje lidi, kteří budou jednoznačně shledáni jako nevinní. Ale ona účelově pranýřuje i ty, kteří se bránit nemohou! A kdybych to tady neřekl z tohohle místa, cítil bych se jako srab! Protože jenom srabové kopají do zesnulých, kteří se nemohou bránit! Běžte se někam stydět!
Nyní pan poslanec Lubomír Volný, zatím poslední přihlášený do rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý večer, dámy a pánové. Druhá poznámka se týká jediné věci, která mne v průběhu vyšetřování zklamala, a to je bezmoc vyšetřovací komise parlamentu k lidem, kteří mají být vyšetřováni, a díky ukradeným penězům se jim mohou drze vysmívat, stejně jako gauner Bakala. Poslední poznámka na závěr mého vystoupení je takové malé varování.
Ale hlásí se pan kolega Černohorský.
Zkusím teď shrnout některé výtky, které tady padly. Ale ten byl vlastně platný po celou dobu i v době, kdy se ten bytový fond vkládal do společnosti OKD. Pan ministr Zaorálek tady uvedl, že tím, že byl znalec osvobozen, tak bylo v podstatě prokázáno, že ta cena byla tržní. Ale tím se soud nikdy nezabýval. To však neznamená, že se nemohlo jednat o jeho nedbalost, protože on několikrát upozorňoval na to, že z časových důvodů nebude možné ocenit velkou část té společnosti.
Jakým konkrétním způsobem se realizuje ten program? Já bych se teď dotkl ještě jednoho tématu, které považuji za důležité, abych ho výslovně zmínil, a to že pan premiér ve svém programu na straně 117 mluví o problematice exekucí. Určitě jste na internetu viděli mapu exekucí. Dvě třetiny jsou vedeny na lidi v dluhové pasti, z nichž nevymůžeme nikdy nic. Mezi vymahači dluhů kolují historky o rekordmanech, na které je přes sto exekucí. Takže v podstatě se tady vytvořil paralelní systém. I když já jako poslanec se zeptám pana premiéra, v jakém stavu jsou jednotlivé úkoly v tom systému, tak mi řekne, že to nezveřejní, aniž by uvedl zákonný důvod, ze kterého to nechce zveřejnit. Takže takovýmto způsobem dochází k selhání v oblasti realizace programového prohlášení vlády.
Než budeme pokračovat, tak vás seznámím s omluvenkami. A nyní tedy otevírám bod Ústní interpelace které jsou určeny předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a ostatním členům vlády. Prosím.
Reakce veřejnosti v mém kraji byla prakticky okamžitá, velmi prudká a většinově negativní. Konzultoval jsem tuto otázku s hejtmanem Moravskoslezského kraje a byl jsem ujištěn, že pokud se něco zvažuje, je ve hře pouze legitimní a podle mne i chvályhodná snaha kraje o umístění jednotek vzdušných sil Armády České republiky. Chtěl bych vás poprosit o komentář k této situaci.
Děkuji.
Dobrý den.
Děkuji. Je tomu tak, prosím.
Mě ta vaše odpověď naplnila takovým mírným optimismem, pane premiére. My z hnutí Jednotných jsme se rozhodli, že vytvoříme petici proti vzniku této základny na území Moravskoslezského kraje. Text této petice nabídneme k podpisu jak krajským zastupitelům na příštím krajském zastupitelstvu a tímto bych vás chtěl poprosit, abyste tuto petici na některém z příštích jednání Parlamentu podpořil i vy.
Děkuji. Nevím, jestli pan premiér má zájem o reakci na tuto doplňující otázku. Děkuji.
I exministr Kremlík, který na celé této show nese zásadní vinu, odmítl cokoliv komentovat. I pan ministr Havlíček nejprve řekl - cituji: "Vše jsem ověřoval, ale tím, že je část zakázky v bezpečnostním režimu, nemůžeme detaily tohoto charakteru komentovat."
Vážený pane poslanče, děkuji za dotaz. Já nedokážu říct, proč policie nepokutuje někoho, kdo nedodržuje pravidla. To je třeba směřovat případně na pana vicepremiéra Hamáčka. Bylo to zde diskutováno i v těch minulých dnech. Ale jak říkám, to není úplně otázka na mě nebo na náš rezort.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Já jsem interpeloval i pana ministra Hamáčka, bohužel není přítomen a nebyl přítomen ani minulý týden, takže mi neodpověděl. Děkuji vám za vaši odpověď.
Pan ministr má zájem, takže prosím.
Pro mě i to je relativně nová informace, ale v každém případě se s tím pracovat dá.
Tak mi dovolte jenom několik otázek. Deník ECHO přinesl zprávu o případu, kdy nezletilá dívka byla po sporech s rodiči a útěku z domova svěřena na základě doporučení sociálního úřadu OSPOD Prahy 6 do péče pěstounky. Přesto, že následně odvolací soud předběžně rozhodnutí zrušil a nepotvrdilo se obvinění z psychického nebo fyzického týrání ze strany rodiny, dívka bez jakéhokoliv právního základu nadále u této pěstounky, a údajně s podporou úřadu, zůstává navzdory přání své vlastní rodiny. A teď ty otázky: Je podle vás správné, aby si dospívající děti samy určovaly, kde budou žít, přestože rodičům zůstává rodičovská odpovědnost až do jejich plnoletosti? Je podle vás správné, aby úřady doporučovaly svěření nezletilých dětí do péče pěstounů nebo tolerovaly jejich pobyt u cizích lidí pouze kvůli pubertálním sporům s vlastními rodiči? Má takovýto postup oporu v legislativě? A třetí dotaz. Tato příručka byla následně prostřednictvím ministerstva stažena.
Obecně lze říci, že povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí stejně jako doprovázejících organizací jsou ukotveny a upraveny v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. Tento zákon mimo jiné stanoví, proč a jak jsou děti umístěné v pěstounské péči, jak jsou sledovány, jaká je frekvence návštěv a jaký je jejich cíl. Pěstouni jsou samozřejmě prověřováni ještě předtím, než jsou jim děti svěřeny do péče, ale protože jde převážně o děti zranitelné, zůstává nad nimi dohled až do jejich dospělosti. Zároveň je třeba dodat, že OSPOD na úrovni krajů i obcí jsou ze strany MPSV řízeny v rámci přenesené působnosti. Nejde tedy o přímo podřízené orgány.
No ona nebyla z toho důvodu, že nebyla žádná soutěž. On to dokonce říkal i pan Mládek, tehdy byl teprve poslancem, nebyl ministrem, a byl tam přizván jako ekonomický expert. První - prodat KARBON INVEST za tu částku, kterou jim stanovili. Druhá varianta byla neprodat a být výrazně tvrdším minoritním akcionářem. A třetí varianta je v podstatě prodat komukoliv v rámci veřejné soutěže, v podstatě ať ten silnější vyhrává. Protože tak či tak společnost OKD zůstane i do budoucna problémem pro stát a nezbaví se nutnosti investovat do sanací, rekultivací a dalších věcí. To jsme si už nedávno vyzkoušeli třeba i u dálniční známky a dalších věcí. Tak či tak, vždycky musíte jednat tak, že nemůžete rozhazovat finanční prostředky. Například vy jste tady jmenoval pana Brože. On byl na pozici standardního referenta a i přesto dle výpovědi mnoha svědků byl ten, který vlastně to tam všechno prakticky řídil. Protože většina těch svědků se bude vymlouvat na ty lidi, kteří byli i v postavení, které bylo výrazně níž, než byli oni.
Protože se nikdo nehlásí do rozpravy - hlásí se do rozpravy pan Kalousek a pan ministr Zaorálek.
Já to nechci příliš protahovat. Myslím si, že každý jsme si řekli své, a pak budeme hlasovat. Ale ještě jednou, pane předsedo. Píšete nám to v té zprávě. Tam nebyly vloženy byty, tam byly vloženy domy s nájemními byty! To je prostě, jako kdyby - to není slovíčkaření. To je prostě jiná právní kategorie, jiný proces a jinak se to posuzuje. Pan doktor se na mě nedůvěřivě dívá. Tak je to asi to samé, jako kdybychom řekli, že jsme někam dali buřty - ale my jsme tam nedali buřty, my jsme tam dali jenom ty prasečí půlky, z kterých se pak ty buřty budou dělat. Zpráva říká, že byly vloženy byty. Já vám říkám, že nebyly a že vám to potvrdí každý expert, až prostě to bude posuzovat na vaši žádost. Ale to není to podstatné. To podstatné je, že tady pan předseda zkoušel hájit, proč jsou tam ti mrtví vypsaní. Ale policejní protokoly jsou tajné. Tahle zpráva je veřejná! A oznámili jste do světa: Podle nás jsou tohle potenciální zločinci! Ten jeden neznámý, na toho nikdo nepřijde a zůstane neznámý. Ale ti tři nemají šanci se očistit!
Dobrý večer všem a budeme pokračovat v rozpravě.
Děkuji, já budu velice krátký. Neustále opakuje domy. Tam bylo 45 tisíc bytových jednotek v domech, ale nikde není řečeno, že se to týkalo jenom domů. Tam byly převedeny i bytové jednotky i rodinné domy v různém stavu a historicky různě, které obhospodařovala společnost OKD.
Takže touto interpelací se dále nebudeme zabývat. Na řadě je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslance Jana Zahradníka ve věci energetické bezpečnosti České republiky. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Opětovně konstatuji omluvu pana premiéra, není možné projednat tuto interpelaci. Budeme pokračovat v rozpravě a pan poslanec Michálek má zájem o vystoupení. Jenom pokud mohu poprosit, už jsme to tady minule probírali, držet se jaksi v mantinelech tématu, i když je velmi široké.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Určitě se budu držet toho tématu, které je vymezeno poměrně rozsáhle k programu pana premiéra. Ale já se domnívám, že pan premiér by se měl skutečně zaměřit na to, že obsadí rezorty kompetentními lidmi a nebude řešit ty koncové věci na této úrovni. Protože potom samozřejmě tráví čas věcmi, kvůli kterým se nemůže dostavit do Poslanecké sněmovny a odpovídat na dotazy poslanců. No a ten způsob řízení samozřejmě vypovídá o tom, že se nedaří ten program promítat do praxe úplně tak, jak by to mělo fungovat. "Vlivné zájmové skupiny už nepotřebují porušovat zákon, spíš prosadí jeho změnu a svou činnost tím legalizují," říká Transparency international ve své zprávě. Cituje tady zákon o whistleblowingu, o kterém se nemohou dohodnou ani v koalici. Takže teď, když má vláda většinu v Poslanecké sněmovně, tak stále nepředložili zákon o whistleblowingu, který slibovali ve svém volebním programu. Jdou po nich, čelí nátlaku a vyhrožování, spojí se proti nim kdekdo. Pak tady máme další věci, které se týkají státních zástupců, které pan premiér má ve svém programu na straně 113, na který taky asi pozapomněl. Ty se týkají státních zástupců, aby jim nikdo nemohl zasahovat do konkrétního případu. Tady pan premiér kritizuje, že to připravili, ale v Parlamentu to zařízli, a teď samozřejmě vláda opět dělá úplně to samé. Zamezila tomu, aby se projednal zákon o státním zastupitelství. A to je věc, která se bohužel netýká pouze rezortu spravedlnosti, ale týká se všech rezortů napříč celou vládou. Takže jinými slovy, celá řada žalob a celý ten systém kontroly ve správním soudnictví spoléhá na to, že Městský soud v Praze, který přezkoumává i ta rozhodnutí ministrů, bude rozhodovat včas a bude rozhodovat v souladu se zákonem.